Druhým tématem je zjednodušení kontrolních postupů - dnes jsme se už tady o kontrolách bavili -, kde nově bude připuštěna též korespondenční forma komunikace v rámci daňové kontroly, což přinese větší flexibilitu, a bude vždycky záležet na daňovém subjektu, jaká bude jeho vůle, zda bude chtít takto tuto kontrolu zkrátit.
Prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.
Následující novelizační body se přečíslují; Toto bylo usnesení, které bylo schváleno v rozpočtovém výboru.
Takže jako prvního prosím o vystoupení pana poslance Romana Onderku a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Vládou předložený návrh zákona obsahuje zrušení tolerance pěti pracovních dnů, po kterou nevzniká pokuta za opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu v případě pozdního podání daňového tvrzení. Toto zrušení však nahrazuje adresněji zacíleným řešením. Důsledkem odstupňování je tedy fakt, že čím menší je daň, tím delší může být prodlení s podáním daňových tvrzení. Díky tomu nebude docházet ke vzniku pokuty tam, kde je povinnost podat daňové tvrzení splněna se zpožděním a základ pro výpočet pokuty je relativně nízký. Výsledkem tak bude jednak prodloužení tolerance, dvojnásobek oproti vládou navrženému stavu, a jednak vyšší počet subjektů, pro které bude změna oproti současnému stavu pozitivní. Znovu zdůrazňuji, že tento pozměňovací návrh je návrhem, který má podpořit malé a střední firmy. Doufám, že pro tento svůj pozměňovací návrh získám vaši podporu, o kterou vás nyní žádám. A samozřejmě k pozměňovacího návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.
Nyní v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Lukáš Kolářík.
Dobrý den, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na počátku prosince roku 2018 tehdejší eurokomisař pro rozpočet pan Oettinger upozornil ve svém dopise pana premiéra Andreje Babiše na závažnost jeho střetu zájmů. Přesto vláda navrhla tuto malou novelu. Navíc z finální auditní zprávy Evropské komise je zřejmé, že když v čele rady ESI fondů bude premiér Babiš nebo kdokoli jiný, tak se na střetu zájmů samozřejmě vůbec nic nemění. Ono to je už skoro dva roky, kdy Česká pirátská strana v souvislosti s některými členy vlády upozornila na možné porušování evropských a českých předpisů. A já naopak nesouhlasím s tím argumentem, který zde řekla paní ministryně Dostálová. Proto vás prosím o podporu tohoto návrhu, protože není to v tuto chvíli jen pan premiér Babiš, který čelí obvinění ze střetu zájmů, ale z pohledu rozdělování dotací v dané oblasti je to třeba i pan ministr Toman nominovaný za sociální demokracii.
Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo další má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Kolegy z předsálí jsem již zavolal a je tu žádost o odhlášení. Já zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Všem děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Otevírám bod číslo Prosím, pane ministře, máte slovo.
Jedná se o novelu, která je adaptačním předpisem k nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků. Jinými slovy, tyto údaje jsou v rámci České republiky poskytovány Českému telekomunikačnímu úřadu a jedná se o údaj o cenách, které jsou následně zveřejňovány a srovnávány na webových stránkách Evropské komise, s tím, že již nyní je obsah nařízení v praxi naplňován. S navrženou změnou samozřejmě souhlasíme.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru hospodářskému jako výboru garančnímu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 555 ve znění schváleného pozměňovacího návrhu. V části třetí, čl. III se slova "dnem 23. listopadu 2019" nahrazují slovy "dnem jeho vyhlášení". Za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednání tohoto návrhu.
Za ty roky se nestalo nic a jediné, co zase umějí ministerští úředníci napsat, říct: ti poslanci jsou pitomci, ti to neumějí sepsat, musí se to udělat jinak, vědečtěji, chytřeji, moudřeji, a my bychom to samozřejmě uměli, akorát že to nikdy neuděláme. To mi připadá už úplně úsměvné a bizarní, co si fakt dovolují, jakým způsobem je snaha manipulovat s legislativou v téhle zemi. Kdyby vláda přišla s tím, řekla ano, uděláme v tom nějaký pořádek... Já chápu, že dvě věci můžou být, že může přijít zvlášť kontrola z hygieny a zvlášť kontrola z financí. Ale nesmí přijít pětkrát kontrola na hospodaření, kde jedna je z krajského úřadu, jedna je z Finančního ředitelství, jedna je z dotačního programu, každá řekne něco jiného. A co s tím asi tak ti starostové mají dělat? On nemůže nikoho potrestat. On jenom dodává informace Sněmovně: dejte si pozor na tohle, tady se vyhazují zbytečné peníze za stavbu silnic nebo zbytečné peníze za IT systémy, starejte se o to lépe. A to samé si představujeme, že by měl dělat v kontrolách. A proti této snaze samozřejmě Ministerstvo financí vystoupí. A já si myslím, že to vystoupení je velmi nešťastné.
Děkuji za slovo. A samozřejmě, když se podíváme do toho kontrolního řádu, tak to, čeho chceme dosáhnout, je to, aby zde nedocházelo ke zbytečnému opakování, duplicitě kontrol. Já předpokládám, že to je přesně i v duchu toho, co vaše vláda prosazuje - aby kontrolní činnost, která je důležitá, byla maximálně efektivní, ale zároveň se nestávala něčím, co je zbytečnou nadměrnou šikanou, nebo chcete-li buzerací těch kontrolovaných osob, protože v tomto smyslu by potom samozřejmě ta kontrolní činnost neplnila ty cíle a ten efekt, který má mít. Takže já věřím, že i vaši úředníci, vaše ministerstvo v tomto smyslu pochopí to finální znění našeho pozměňovacího návrhu a připojí se k jeho podpoře.
Děkuji panu poslanci Výbornému. Nyní dále přihlášený pan poslanec Vít Rakušan. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pozměňovací návrh tohoto zákona, s kterým přicházíme, vlastně trošku mění i pohled na NKÚ. To je celé. A to ten návrh, myslím, legislativně a právně velmi čistě řeší a těm výhradám úplně nerozumím.
Tak méně úřednicky. Naprosto polopaticky. To, že Finanční správa provádí daňové kontroly na základě analytiky. Podléhá to striktně mlčenlivosti.
Ale s tím mytím v potoce to je pravda. To se prostě dnes už na táboře nemůže. A stejně to přitvrzuje, ta svázání předpisy a vším souvisejícím v mnoha dalších oblastech. A tuhle úplně logickou věc my dnes v zákoně nemáme. Ten pozměňovací návrh ji umožňuje zavést. Je velice nepravděpodobné šíření mezi malými dětmi. A stejně nemají šanci legálně chodit do předškolního zařízení nebo jet na tábor. A najednou bum, udeří předškolní rok a vše je v pořádku. Udeří páté nebo šesté narozeniny, dítě má jít za rok do první třídy, a v tom povinném předškolním roce už se na kompletnost nebo nekompletnost očkování nehledí. To se opravdu domnívám, že pokud to něco způsobí, tak jen zvýšení důvěry rodičů v to, že se tenhle stát chová logicky a předvídatelně. Zase žádají si logické vysvětlení. A já jsem ho nikde od našeho státu, od Ministerstva zdravotnictví srozumitelně nenalezla. Proč tyhle hranice, proč tato omezení? Zase si myslíme, že to dává smysl. A poslední věc, kterou bych ráda zdůraznila. Důvěra rodičů v očkování zkrátka vzroste s tím, když se posílí speciální individuální péče tam, kde jsou odůvodněné obavy z komplikací. Dám příklad. Když jsem si dělala zpětnou vazbu, ptala jsem se lidí, jaké mají zkušenosti, tak ti, kteří třeba měli významněji předčasně narozené dítě a byli automaticky odesláni do očkovacího centra, tak většinou měli zkušenosti velmi dobré. Ten přístup v očkovacích centrech bývá velice individuální, velmi speciální. A díky tomu se předejde komplikacím.
Přeji hezký večer. Nyní tady mám řadu poslanců. Jako další vystoupí pan poslanec Kamal Farhan a připraví se pan poslanec Petr Třešňák.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.
Důvodová zpráva je vložena do systému.
A jako poslední pan poslanec Jan Farský.
Děkuji za slovo. Dovolte mi přihlásit se k pozměňovacímu návrhu 4072, jak je načten v systému a jak jsem ho odůvodnil v obecné rozpravě.
Děkuji. Pan ministr? Paní zpravodajka?
Rád bych přednesl návrh, na kterém se dnes jednomyslně usneslo grémium Poslanecké sněmovny, a to, abychom si minutou ticha připomněli památku našeho vzácného kolegy, pana předsedy Senátu, Jaroslava Kubery. Navrhuji, abychom určili poslance Miroslava Kalouska a poslance Petra Vránu. Ptám se, zda je zde nějaký jiný návrh na osoby ověřovatelů. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 40. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Miroslava Kalouska a Petra Vránu. Nyní veselejší zpráva. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 40. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Grémium navrhuje: Kdo je proti? Kdo je proti? To je v tuto chvíli vše a budeme hlasovat o návrhu pořadu schůze jako celku. Zahajuji hlasování. Kdo je pro navržený program nadcházející schůze ve znění přijatých změn? Otevírám nový bod, kterým je Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Případné debaty přeneste do předsálí.
Zastávali jsme názor na Ministerstvu spravedlnosti, že to je nadbytečné -
Já opravdu prosím o klid.
Původně jsme zastávali názor, že toto doplnění je nadbytečné, nicméně zdůraznění v tomto zákoně neuškodí, takže pokud se k tomu mám stručně vyjádřit, já bych podpořila tu senátní verzi, a navrhuji tedy, aby tento zákon byl schválen v senátní verzi, tak jak bylo navrženo.
Nyní poprosím, aby se slova ujal pan senátor Tomáš Goláň.
A my všichni víme, že přísnější úprava má být právě pro tyto akciové společnosti, protože akciové společnosti chrání obecně více vlastníků, mnohdy malých vlastníků, a že jakýmsi způsobem ten zákon pro ty společnosti s ručením omezeným může být benevolentnější.
Jak jsem již avizoval, navrhuji zamítnutí tohoto zákona ve třetím čtení.
Ještě je prosím zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Zájem o závěrečná slova? Zazněl návrh na zamítnutí, se kterým se vyrovnáme ve třetím čtení. Jiné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat teď, nezazněly. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Cílem návrhu zákona je tedy zavést systém transparentního obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, který vyhoví požadavkům uvedeným ve zmíněném nálezu Ústavního soudu. Ostatně již usnesení vlády, kterým byl předložený návrh zákona schválen, ukládalo předložit do konce června 2020 návrh řešení, které bude do budoucna vhodněji zohledňovat pojistné odvedené zaměstnanci. Právo volit v kurii zaměstnanců by zase náleželo každému zaměstnanci nebo osobě bez zdanitelných příjmů.
Prosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Kamala Farhana, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo.
První čtení proběhlo 6. listopadu 2019 a bylo přikázáno k projednání výboru pro zdravotnictví. Mě pověřil, abych seznámil s tímto Poslaneckou sněmovnu. To bylo usnesení. Tak to je za mě.
Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Petr Třešňák.
Pěkný podvečer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Rád bych vám představil a posléze se i v podrobné rozpravě přihlásil k několika pozměňovacím návrhům. Jedná se vlastně o komplexní pozměňovací návrh skupiny poslanců, který nabízí možnost kandidovat pojištěncům dané pojišťovny a také otevírá jako jediný možnost všem pojištěncům se stejnou vahou hlasu volit do správních rad oborových zdravotních pojišťoven, a to pomocí korespondenční a elektronické volby. Pokusím se být stručný, protože chci, abychom dneska stihli i další tisky.
Skutečně pravdou je, že ten vládní návrh v tomto směru nebyl zcela dokonalý, a deklarovali jsme, že chceme ještě úpravu. Ale my teď aktuálně nějakou analýzu v tomto směru připravujeme, a případně změnu.
Žádná další přihláška do obecné rozpravy není, obecnou rozpravu končím. Další se přihlásil do podrobné rozpravy pan ministr. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Další přihláška do podrobné rozpravy není. Podrobnou rozpravu končím. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom nyní mohli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Z pověření vlády předložený návrh zákona opět uvede pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Český právní řád je tak třeba adaptovat na uvedené nařízení co nejdříve. Zákon o ochraně veřejného zdraví je jeden z několika zákonů, kterým je uvedená adaptace naplňována. Zakotvuje se například možnost předložit v rámci kategorizace práce pro faktory fyziologie práce u prací, které jsou nerizikové, odborné hodnocení provedené autorizovanou nebo akreditovanou osobou místo nákladného měření. Dále se odstraňuje duplicitní a časově náročný postup vypracování a projednání textu, písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí. Současně jsou navrhovány změny navazující na probíhající legislativní úpravy pro oblast ochrany zdraví zaměstnanců, a to zejména při práci s chemickými látkami a směsmi, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Návrh zákona byl výborem pro zdravotnictví projednán a výbor doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem zákona. Věřím, že návrh podpoříte.
A já prosím zpravodajku výboru pro zdravotnictví, kterou byla paní poslankyně Olga Richterová, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji za informaci o projednání ve výboru pro zdravotnictví. Než otevřu obecnou rozpravu, tak ještě jedna omluva. Pan poslanec Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Jako první vystoupí paní poslankyně Věra Adámková, připraví se pan poslanec Kamal Farhan.
S přednostním právem jako první pan předseda Kalousek. Děkuji všem diskutujícím.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, teď poprosím o pozornost zejména těch, kteří chodí na grémium Poslanecké sněmovny, protože udělám neobvyklý krok. Legislativa to vykládá jinak s tím, že to může být kdykoliv po čtvrtku po jedenácté hodině. To znamená, že pravděpodobně by se na této schůzi už k tomu nedostalo. Já vám děkuji za pochopení.
Já vám děkuji. Tento návrh vnímám jako protinávrh k návrhu grémia s tím, že bychom o všech návrzích předložených grémiem hlasovali jedním hlasováním. Poté bychom hlasovali o protinávrhu pana předsedy Kalouska, poté případně o původním návrhu z grémia. Tak. Ptám se, kdo další k pořadu schůze. S přednostním právem pan předseda Michálek.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. Jde o návrh novely Ústavy o klouzavém mandátu, tak aby byl zařazen za body 68 a 69, které mají být podle návrhu grémia pevně zařazeny. To znamená, navrhuje se ten návrh klouzavého mandátu, který předkládáme spolu s kolegy Farským, Faltýnkem, Okamurou a řadou dalších, zařadit do toho bloku, který se týká jednacího řádu Poslanecké sněmovny.
S náhradní kartou číslo 16 hlasuje paní poslankyně Kozlová.
Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Vrství se celá řada bezpečnostních hrozeb, rizik. Množí se počty mezinárodních konfliktů, stoupá riziko terorismu, vzrůstá počet nestátních aktérů ohrožujících mír, bezpečnost a stabilitu.
Paní poslankyně má na to smůlu trošku. Už začala schůze.
Naštěstí si to neberu osobně, pane předsedo. Dochází rovněž k návratu v širokospektrálním chápání způsobu ovlivňování bezpečnosti, kdy kombinace diplomatických, ekonomických, zpravodajských a vojenských nástrojů, populárně se to nazývá jako hybridní válečnictví, je návratem k méně rozlišitelnému užívání všech efektivních nástrojů k prosazení zájmů státu. Mám na mysli schopnost vysílat flexibilně ozbrojené síly do společných operací. Tuto flexibilitu bohužel ale neumožňuje stávající právní úprava obsažená v naší Ústavě a jedná se o problém, na který opakovaně poukazuji. Proto jsme zde na půdě Poslanecké sněmovny... Zároveň bych chtěla uvést, že již stávající znění Ústavy vládě tuto pravomoc v určitých případech přiznává, a že se tedy nejedná až o tak zásadní změnu, která by pravomoci exekutivy významně posilovala.
Vážený pane předsedající a všichni, kteří sledujete tady tuto debatu. Ze zákona totiž mají kraje povinnost mít zodpovědnost za silnice II. a III. tříd.
Budeme pokračovat v rozpravě vystoupením pana poslance Vlastimila Válka.
Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Teď se tady jaksi rychle chtěla situace řešit. Argumentovalo se tím, že na Slovensku kamiony předjíždět nemohou, plus mají nějakou jinou rychlost. Byla tady na to téma poměrně intenzivní debata.